Děkuji vám. Návrh byl také přijat. Pan kolega Klaška od 11.15 do konce jednacího dne. Tento materiál uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Tento materiál uvede v zastoupení ministra zemědělství pan ministr kultury Daniel Herman.
Děkuji. Rok 2014 představuje vůči výsledkům roku 2013 další posílení stabilizace odvětví zemědělství s významným růstem všech globálních ukazatelů souhrnného zemědělského účtu. Obrat českého agrárního zahraničního obchodu trvale roste. Součástí souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 je také přehled nezbytných opatření ze zprávy vyplývajících. Děkuji za vaši pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla... Řádnou přihlášku, dobře. Prosím, máte slovo.
Pane předsedající, prosím o řádnou. Viděl jsem, že nikdo není přihlášen, ale nechci mluvit nijak dlouho, protože sami vidíte, že zde není přítomen ministr zemědělství. Proto bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, zda by souhlasila s odložením této zprávy. Je to zpráva za rok 2014, tudíž se určitě nestane nic významného, když odložíme projednání této zprávy na příští schůzi za přítomnosti ministra zemědělství. Můj návrh tedy zní: Odložit tento materiál na příští schůzi jednání Poslanecké sněmovny, a to za přítomnosti ministra zemědělství.
Eviduji žádost na odhlášení. V tom případě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pro pořádek ještě zopakuji, že budeme hlasovat návrh na odložení tohoto bodu jednání na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Já se tedy ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy.
Vy evidentně ne, vám je to úplně jedno. Vy jste to sami rozhodli.
S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.
Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Hlásí se paní předsedkyně petičního výboru se svým vystoupením už do podrobné rozpravy? Prosím, máte slovo.
On se určitě nevylučuje s navrženým usnesením petičního výboru. Já bych tam jenom doplnil datum. Děkuji vám.
Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Čili druhé hlasování bude ke kvótám, třetí k referendu. Protože se ustálil počet přítomných, zahájím hlasování 305 a ptám se, kdo je pro vzetí zprávy na vědomí. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyni petičního výboru a končím bod číslo 213 s tím, že byla přijata dvě usnesení, a to vzetí na vědomí a žádost vládě, aby do 11. dubna předložila zprávu, která je požadována v té petici. Žádám zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Grebeníčka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrhy na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ano, měli bychom si tuto výtku uvědomit a příště se podobných kroků vyvarovat.
Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu a to je Já vám také děkuji pane ministře.
Děkuji za slovo. Po úvodních slovech za prvé rozpočtový výbor bere na vědomí Za druhé rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015 na vědomí.
Děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Někde se zatoulal tenhle bod. Tento rozsáhlý materiál vám byl předložen v elektronické podobě.
Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výborů k tomuto materiálu.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. a) všechny výbory doporučily Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu dále po projednání všech kapitol a vládního návrhu státního závěrečného účtu za rok 2014 jako celku (sněmovní tisk 475) včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu za rok 2014 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:
Děkuji a nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj poslanec Vladimír Koníček.
Za chvíli tu budeme mít státní závěrečný účet za rok 2015 a tam se podívejte před jednáním v jednotlivých výborech o nedostatcích v jednotlivých kapitolách, které budete projednávat. Podotýkám, že ty nedostatky se tam objevují každoročně a každoročně jednotlivá ministerstva neplní formální náležitosti té vyhlášky.
Eviduji přihlášku pana předsedy Černocha.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Na petiční výbor bylo odevzdáno, jak zde bylo řečeno, přes 191 000 podpisů. Podpisy samovolně přicházely i po projednání petice na výboru a můžu hrdě říci, že petice má celkově přes 250 000 podpisů. Sběr této petice trval pouhých pět týdnů. Pět týdnů, za kterých se nasbírala jedna z největších petic v historii České republiky. Tato obrovská petice proti kvótám je čisté vyjádření názoru české společnosti. Vyzývám tímto vládu - odmítněte imigrační kvóty. Pokud k tomu nemáte odvahu, pojďme schválit náš návrh referenda o odmítnutí kvót a kvóty odmítnou sami občané. Čeští voliči si zvolili svoji vládu proto, aby hájila jejich zájmy, a ne aby hájila zájmy Merkelové nebo kohokoli jiného.
Takže já to, co tady přednesl kolega, beru jako proklamaci samozřejmě pro veřejnost. A možná té veřejnosti, která podepisovala tu petici, to bylo špatně vysvětlováno.
Podle jednacího řádu reaguji na vystoupení mého předřečníka. Vláda tady říká, že je pro kvóty. Když to má udělat v zahraničí, tak mlčí nebo se nedá vědomě porazit. V okamžiku, kdy opravdu Poslanecká sněmovna většinou, tudíž i většinou vládních hlasů, odmítla princip kvót, když byl násilně prosazen, když jsme nevyužili mechanismus, aby to bylo přímo na Evropské radě, tak jsme se nepřipojili k žalobě. Jmenuje se to jinak, říká se tomu jinak, ale jsou to kvóty. Zatím jsem si nevšiml, že by česká vláda tento princip odmítla. Vzpomeňte si na své hlasování. Tak nám neříkejte. Tady jste možná, nebo jsou někteří hrdinové, tady to odmítají. Praktické kroky, které vláda k dispozici má, prostě nevyužívá.
Pan kolega Stanjura to řekl. Neříkejte tedy, že to není pravda a že jsme tady všichni jednotní.
Děkuji za slovo. Jak je to tedy s tím jednotným stanoviskem? Já reaguji na předřečníka, na pana kolegu Plzáka, v rámci faktické poznámky. A praktické kroky, jak o tom mluvil kolega Stanjura před chvilkou, i kolega Černoch, vidím trošku jinak. Ať se na mě kolega Plzák nezlobí, já to vidím jinak.
Děkuji. Nyní tedy pan předseda Fiala s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.
V souladu s jednacím řádem reaguji na vystoupení svého předřečníka. Jenom poznámka k tomu.
Děkuji za slovo. Ohrazuji se proti takovým slovům, jako jsou nesmysly. A velice rychle tady vysvětlím, na co jste se ptala, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud tomu tak je, tak zrušte tyto komise, zrušte komisi pro kontrolu GIBS a svolávejte mimořádné výbory různé, které si budou povolávat zpravodajské služby.
Nyní ještě s faktickou poznámkou pan kolega... Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla navázat na svoji kolegyni Černochovou. Prosím vás, vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně a my jsme odpovědní našim občanům. Protože já nevím jak vy, pane Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího, ale mě se na to občané v mém obvodě stále ptají. A obzvlášť ženy, protože se bojí o svoje děti.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury.
Já fakt někdy žasnu, jaký je rozdíl mezi psaným textem a pochopením textu. Slíbil to tady pan premiér. A je to váš premiér. A jenom opakuji - vy se bráníte. Tak to pak bude selanka, ne? Všichni řekneme, že spolu souhlasíme.
To byly faktické poznámky. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Herman, poté pan kolega Černoch. A potom konečně kolega Fiedler, který je řádně přihlášen do rozpravy.
Kolegyně, kolegové, já jsem rád, že se tady otevřela seriózní, věcná diskuse nad tímto velmi závažným tématem. Tento plán i nadále zůstává stěžejním bodem naší spolupráce v této oblasti. Na druhou stranu je třeba také říci, že dosavadní výsledky implementace nejsou uspokojivé, především pokud jde o zásadní a udržitelné omezení migračního toku z Turecka. I když se to v posledních dnech mění. Je třeba, aby Turecko splnilo své závazky. Je nezbytné zesilovat náš tlak na Turecko a jednoznačně trvat na naplnění schváleného plánu. Podporujeme také zapojení NATO do aktivit proti pašerákům lidí v Egejském moři. Musíme urychleně dosáhnout vyjasnění podmínek a pravidel, za nichž by daná operace měla být provedena. Je nutné se bavit o dalším společném evropském postupu. Musíme jako EU posílit naši spolupráci se státy západního Balkánu ve všech relevantních formách. Tam operuje momentálně 27 českých a 25 slovenských policistů, což je velmi konkrétní příspěvek České republiky k řešení tohoto problému. Musíme přijmou opatření, která učiní západobalkánskou migrační trasu méně prostupnou a budou sloužit jako prevence nelegální migrace z Turecka. Je třeba posílit asistenci všem členským i nečlenským státům ležícím na této trase, které to budou potřebovat. To jsou asi tak základní teze, které se týkají otázky, která zde je diskutována. Stále je to předmětem jednání. Ne, nenálepkuji. Jenom jsem si dovolil vyzvat, a jsem o tom hluboce přesvědčený a mluvím tady v plurálu, že by nikdo z nás tuto velmi vážnou humanitární katastrofu neměl zneužívat k jakýmkoliv jiným cílům, než jenom k tomu, abychom spojovali pozitivní energii a IQ k vyřešení tohoto závažného problému ve prospěch naší země.
Děkuji panu ministru Hermanovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Téměř 250 tisíc podpisů. A zároveň že podpoří usnesení, které budeme navrhovat, aby vláda odmítla trvalé kvóty, a v případě, že bude přehlasována, tak aby podala žalobu. Ano, chodíte na výbor evropských záležitostí. Myslím si, že opravdu se snažíme. Paní kolegyně Zelienková navrhovala usnesení proti mému usnesení v rámci trvalých kvót, kdy mé usnesení bylo, aby vláda trvalé kvóty odmítla. Nakonec jsme v evropském výboru prohlasovali mé usnesení, a když jsem se jí ptal, ona říkala: mluvím za klub ANO. Takže to je ta pochybnost, kterou mám. Je to tak, říkala to.
Očekávají, že se jejich vzkazem budeme nějakou formou zabývat. Proto si myslím, že je naprosto nutné, jestliže je to takový počet lidí, abychom se o tom bavili. Mohli jsme přece plnit usnesení Poslanecké sněmovny. Prostě jakoukoli příležitost, kterou jsme vyhledávali k tomu, aby tato otázka byla odventilována, aby jednak předseda vlády dostal mandát, ale také česká veřejnost dostala jasný vzkaz, jaký je postoj Poslanecké sněmovny k otázkám, které nám klade. A my z toho máme luštit, jaký je skutečný postoj vlády? Tak já vám chci říct, že tímhle svým nelogickým postojem pouze zvyšujete napětí ve společnosti. To je určitě žádoucí. Ale proč tedy nejsou informováni ti, kteří vládě umožnili vládnout, tedy Poslanecká sněmovna? Přece vláda se zpovídá Poslanecké sněmovně. Jestli bych mohla ještě požádat o rozšíření těch otázek, které zde položil pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Jaký je postoj české vlády na vízovou politiku? Jaký je postoj české vlády na vstup Turecka do Evropské unie? Víme všichni o tom, že v průběhu deseti nebo patnácti let bude mít Turecko sto milionů obyvatel? Přece o tom se teď jedná. Ten děj se trochu posunul. Samozřejmě že ještě pořád jsou tady povinné kvóty a ten perfidní požadavek jeden za jednoho. A tohle se teď láme. O tom se teď rozhoduje. Ale když už jsme ji nakousli, tak aspoň na tyto dílčí otázky bych odpověď požadovala.
Myslím, že tady o tom byla ta informace. Nebo ODS změnila názor na členství Turecka v Evropské unii, které podporovala?
Prosím.
Až budeme my ve vládě, tak vám klidně odpovíme. Klidně vám to řekneme, docela podrobně, jsme na to připraveni, jsme v tom konzistentní, je to naše silná stránka. Neodvádějte pozornost. Já nevím. To jsou legitimní otázky. Vy jste tu debatu odmítli. Zamyslete nad tím, co je to humanizace formuláře.
Já jsem vás měl přihlášeného s faktickou poznámkou. Pan předseda Fiala s faktickou poznámkou.
Reaguji na výzvu pana poslance Gabala, protože jsem členem výboru pro evropské záležitosti. Nicméně musím říct, že i to je důvod pro to, abych chtěl, aby vysvětloval svoje postoje i na plénu Poslanecké sněmovny. Uvedu vám jeden příklad. To je ten návrh jeden za jednoho. Pan premiér mi řekl: "Nic takového nehrozí. Toto není na stole. Pak sem triumfálně přijede a řekne: "Zastávali jsme tvrdý postoj. Máme dohodu s Tureckem. A obsahem toho řešení je velmi pravděpodobně právě realizace toho Samsomova návrhu, to znamená vyměnit jednoho za jednoho. Nejsme ve standardní situaci. Nemůžeme se spolehnout na to, že výbor pro evropské záležitosti něco projednává tak jak před pěti, před deseti lety. Ta migrace je mimořádně vážná věc. A uvažujte logicky. Když se někde sejde skupina lidí, skupina českých občanů, o čem se baví?